To je opravdu velmi často rizikové, protože to může být transfer výsledku základního výzkumu, jak to vidíme třeba v Izraeli na Weizmann institutu. Proto je velmi důležité, abychom vytvořili komplexně prostředí, které bude nejenom příznivé, přehledné a motivující, ale je nezbytné, aby ty výzkumné organizace, které budou transferovat, měly k dispozici i rizikový kapitál jak ze soukromých zdrojů, tak ale i za podpory státu. A je to opravdu škoda, že v této oblasti nejsme aktivnější. V tuto chvíli vyhodnocujeme i další nástroje, které se využívají v Evropě. Ale určitě najdeme i další nástroje. A já bych chtěla slíbit, protože to je jedna z cest využití potenciálu naší kvalitní vědy, že chci tuto oblast výrazně rozvíjet. Ráda bych zmínila ještě jednu oblast a to je transfer z vědy a výzkumu do veřejné správy. Poznatky vědy by měly mít větší vliv na tvorbu veřejných politik. My bychom měli přijímat rozhodnutí založená na informacích, na datech. Musíme posílit tu spolupráci z obou stran. Musíme posílit spolupráci na straně státu, který musí více definovat potřebu ve vztahu k vědecké komunitě, ale i na straně vědecké komunity, aby více při zadávání různých úkolů myslela na využití pro tvorbu veřejných politik právě tak, abychom přispívali poznatky vědy při řešení těch výzev, které jsou před námi. V případě České republiky jsou to priority orientovaného výzkumu, které v oblasti zejména aplikovaného výzkumu stanovovaly oblasti, na které by měl být kladen důraz.
Ale ještě bych se chtěl trošku zeptat. Co závažného zkazila vláda za tu dobu, že opozice dnes svolává mimořádnou schůzi? Je výborový týden a dnes i včera jsme všichni měli mít jednání parlamentních výborů. Byla by prázdná sněmovna? Nebo co kdyby se nikdo nikdy nepřihlásil do žádného výboru, podvýboru? Bylo by to v pořádku? To by se výbory ani neustanovily za celé volební období? A proč je naše práce ve výborech blokována právě dnes a včera mimořádnou schůzí? Ministři a 199 poslanců ztrácí čas a zřejmě nikdo snad vážně ani neočekává, že by snad vláda dnes neprošla testem hlasování o nedůvěře. Včera i dnes tu několikrát zaznělo, že jste museli svolat mimořádnou schůzi, abyste mohli kritizovat vládu, vyjádřit názor a ptát se ministrů. Ale to děláte na výborech, děláte to na plénu při projednávání jakéhokoliv zákona, děláte to každé sněmovní úterý při projednávání pořadu schůze, kdy hodiny navrhujete množství dalších bodů schůze, a děláte to při interpelacích. A to ještě navíc k tomu máte v koncernu čtyři deníky, máte televizi, dvě rádia, desítky časopisů a dva internetové zpravodajské portály, což žádná jiná strana nemá. To je samozřejmě ministerský Krizový informační tým. Ptám se, jestli tohle, co tu dnes děláme, je ta práce pro lidi, o které tak rádi mluvíte. Já si myslím, že to je poměrně drahá PR kampaň za státní peníze a za čas ministrů a poslanců, kteří mohli dělat něco užitečnějšího. Teď bych chtěl říci, proč budu hlasovat pro důvěru vládě. V rámci našeho předsednictví jsme zajistili společný nákup plynu a zastropování cen energií, návrh na dobrovolné evropské snížení spotřeby plynu jsme dotáhli během rekordních šesti dní, předběžně jsme se shodli na diverzifikaci dodávek energií a na vyšším využívání obnovitelných zdrojů energie. Válka totiž ukázala, že energetická bezpečnost a klimatická transformace jdou ruku v ruce, protože více energie ze slunce nebo vody znamená méně eur pro diktátory za plyn a ropu. Dále jsme vyjednali schválení evropských sankcí na Rusko a v prosinci jsme schválili dokonce devátý balíček, a to i přes opakované obstrukce Maďarska. Díky tomu už nebudou naši občané zdržováni kontrolami cestou k moři na dovolenou do Chorvatska. Za druhý zásadní úspěch této vlády považuji zvládnutou migrační krizi po vypuknutí války na Ukrajině. S odstupem času se navíc ukazuje, že díky vysoké míře začlenění Ukrajinců do pracovního procesu získáváme více peněz do zdravotního a sociálního systému, než z něj Ukrajinci čerpají. A myslím si, že část mladých Ukrajinců u nás zřejmě zůstane, a ti nám mohou pomoci v budoucnu i s financováním důchodového systému. Česká republika tak Ukrajincům nejen pomohla, ale současně tím i získává. Opoziční politici tvrdí, že naše vláda nemyslí na naše občany. Vláda schválila jednorázový příspěvek na děti, jako pomoc v energetické krizi zavedla úsporný tarif a zastropovala ceny pro velké firmy, usnadnila výstavbu malých solárních elektráren, tak aby mnoho lidí mohlo mít svou vlastní výrobu energie. A tady bych zase reagoval, prostřednictvím paní předsedající, na pana kolegu Maška. Vláda také modernizuje armádu, aby lépe chránila bezpečnost našich občanů, a zároveň stabilně navyšuje výdaje na obranu, aby postupně dostála svým závazkům vůči našim partnerům v NATO. Je ale samozřejmě doba pocovidová a v Evropě je velká válka, která ovlivňuje ceny a ekonomiky po celém světě. V takové situaci nerozumím rozporu, že se na jedné straně opozice diví rozpočtovému schodku a na druhé straně od opozičních politiků slyšíme, že se má rozdávat ještě více peněz, má se snad zlevňovat jízdné a další věci. Je pochopitelné, že válku jistým způsobem neseme všichni. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Vaše vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. Nejprve vystoupí paní poslankyně Adámková, poté pan poslanec Brázdil. Prosím, paní poslankyně máte slovo.
Děkuji a s faktickou poznámkou je přihlášen pan ministr Válek. Pane ministře, dvě minuty.
Já velmi děkuji, paní předsedající. Vaším prostřednictvím, pan poslanec Brázdil. Stejně tak žádný hasič to neřekne, ani voják, neřekne to žádný ve své profesi, ani učitel. To je logické, je to správně. Je to dobře, že to říkají i jejich organizace. To je jejich správná práce. Já samozřejmě sleduji, co tady kdo říká o zdravotnictví, protože jsem celý den ve Sněmovně a přitom dělám další věci, ale sleduji ty projevy velice pečlivě. To teď tady slibuji. Karlovarský kraj, letos tam půjde určitě na onkologii a bude tam teď komplexní onkologické centrum. Děkuji velmi současnému hejtmanu Karlovarského kraje, že během roku dotáhl tu věc do podpisu, děkuju doktoru Märzovi, že na tom spolupracoval, a jsem rád, že i v Karlovarském kraji bude komplexní onkologické centrum.
Děkuji za dodržení času.
Děkuji za slovo. Dobrý ospalý podvečer, kolegyně a kolegové. Ale než ty argumenty zveřejním, než je povím, tak za prvé rychle navážu na kolegyni Janu Pastuchovou, a to je ten vzkaz, který chceme poslat. A chci připomenout to, co paní poslankyně Pastuchová říkala. Víme, že chodí i vám. Jenom vy o nich tady na mikrofonu asi z pochopitelných důvodů nemluvíte a mluvit moc nechcete, ale my o nich mluvit budeme. A opět jsme u toho narativu, proč jsme tu a proč to svoláváme. Já jsem ho poslouchal velmi pozorně. Byly v tomto pořadí: Ukrajina - válka, Ukrajina - uprchlíci, válka, Ukrajina - pomoc Ukrajincům, vojenská pomoc, Ukrajinci - ruský plyn a ruská ropa. Stále a stále dokola. Nic nového. Tak tady budu ironický. Ale bohužel v tom vystoupení pana premiéra přišly i lži. Slyšeli jsme: my jsme spustili tendr na jádro, my jsme ho odstartovali. Není to pravda. Zkrátka opravdu tohle bylo neslušné, neslušné přivlastňování zásluh vašich předchůdců. Pak pan premiér včera mluvil o opatřeních a pomoci.
Intenzivně pracuje poradní skupina pro transformaci Státního fondu kinematografie na Státní fond audiovize. Každý z vás by si při sledování nějakého podpořeného filmu najednou vybavil, že to místo zná. Není to zdaleka jen Praha. Když tady vidím v sále svého kolegu poslance Marka Ženíška, tak on se mimochodem zasloužil o výrazné navýšení peněz, které vydává třeba Plzeňský kraj na podporu filmových pobídek, když byl náměstkem pro kulturu v Plzeňském kraji. Takže i ta regionální podpora filmového průmyslu hraje svou roli. Chtěl bych poděkovat při této příležitosti nejenom kolegům ve vládě, kteří toto vnímali jako důležité, ale především panu ministrovi Zbyňkovi Stanjurovi, kdy on sám osobně i jeho úřad přispěli k tomu, že se našlo to dílčí řešení systémové a že společně pracujeme i na tom řešení budoucím. Velmi očekávaným byl, dámy a pánové, Národní plán obnovy. Tady musím zdůraznit jednu pozitivní věc. V době, kdy se Národní plán obnovy připravoval, tak se mému předchůdci na Ministerstvu kultury podařilo zařadit do Národního plánu obnovy poměrně významnou komponentu kultury, ale bohužel další kroky nenásledovaly. Zřídil jsem řídící výbor, ustavil jsem nějakou základní matrici, ve které se tyto procesy naplňují, a podařilo se nám v roce 2022 systém rozběhnout. Výzvy běží, kulturní obec z nich čerpá peníze. Tehdejší vicepremiér Havlíček je převedl z rezortu kultury do jiné oblasti. V roce 2022 v květnu už byly rozděleny první finanční prostředky. Čtyři výzvy již máme uzavřeny. Pět výzev je aktuálně v procesu hodnocení. A to tady nesouvisí s tím, jaká byla vláda předtím. Takže my jsme se tomu věnovali velice intenzivně a provedli jsme je legislativním procesem. Chci zdůraznit, že v těchto všech třech případech vždy díky vyjednávání napříč Poslaneckou sněmovnou, za podpory poslanců opozice i koalice, za to jsem vděčný a vyplácí se to. Jsou to zákony, které jsou ve svých oblastech, které regulují, důležité a je dobře, když se na nich poslanci shodnou. Novela autorského zákona, transpozice evropské směrnice o službách platforem a sdílení videonahrávek a zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie. Já jsem ale rozhodl o tom, že máme poměrně ambiciózní vlastní legislativní plán. To znamená, ty návrhy zákonů, které nemáme předepsány v kontextu toho, že se jedná o transpozice, ale které se týkají vlastně našich vlastních legislativních iniciativ. První velkou skupinu tvoří novela mediálních zákonů. Je to naopak téma, které vyvolává poměrně velkou diskusi. Vidím, že velice zpozorněl pan kolega Aleš Juchelka, ale nejenom on. Zaznívají tady názory, se kterými já naprosto nemohu souhlasit, typu o nízké reprezentativnosti Senátu, na straně druhé si myslím, že v dlouhodobém hledisku, a proto vlastně se tyto novely chystají, to rozmělnění potenciálních politických vlivů na volby rad bude sloužit všem ku prospěchu, především veřejnoprávních médií jako samotných.
Myslím si, že to nezaznělo z úst žádného ministra ani premiéra. A ta vaše vystoupení a absence jakýchkoli alternativ toho je jenom důkazem.
Děkuji, vážená paní předsedající. Vážení kolegové, já jenom v krátkosti. Opravdu, tato vláda ty problémy nevytváří. A my to tady všichni víme, víte to i vy. A jak řekl kolega pan Skopeček, nikdy tady nezaznělo, že je všechno zalité sluncem. Ministři tyto problémy vnímají a snaží se je řešit. A to vidíme i u těch léků. Tam opravdu došlo k hrubému nezvládnutí situace na straně výrobců a na vládě je opět tento problém vyřešit, a ne se opravdu v tom nějakým způsobem utápět. Opravdu to jsou takové polopravdy, které se dobře pamatují, ale není tomu tak. Ona lež se rychle zapamatuje, ale vyvrátit to, to nám bude opravdu trvat zase dlouho.
Nyní tedy pan poslanec Juchelka s faktickou poznámkou, pak jsem přihlášená já.
My když přejedeme v Ostravě hranice, tak nakoupíme například čípek pro děti proti horečce na každé pumpě, ne tak v lékárně u nás. Já tam bydlím, já tam žiju, já to dělám. Já jsem vděčný od dnešního rána panu ministru Baxovi, panu ministru Nekulovi. A u pana ministra Baxy to byla velmi korektní diskuse s námi jako s opozicí. Já jsem mu nenadával. Ale pozor, tady pan Skopeček říká dokonce, že se nesmí kritizovat ministr? Říkal, že tady budou sedět jako oukropci, aby jim někdo nadával a kritizoval je. Tak bych moc poprosil pana Skopečka, aby si tu argumentaci nějak vycizeloval a uváděl ale hlavně pravdivé věci a pravdivé informace, protože tady toto jsem já tady od rána skutečně nezaznamenal, jenom jsme kritizovali vaši práci a vaše projevy.
Děkuji. S faktickou poznámkou následuje paní předsedkyně Pekarová, já budu na pana kolegu reagovat až ve faktické poznámce.
A takhle se to má s pravdivostí mnoha jeho výroků. Tak snad jen abychom si to tady řekli.
Děkuji pěkně za slovo. Já chci reagovat na svého ctěného kolegu Juchelku. Já jsem neřekl nic o tom, že opozice nemá právo kritizovat ministry. Já jsem jenom říkal, že se divím tomu překvapení, které tu předváděl pan předseda Fiala, že jako si ta vláda dovoluje vystoupit a taky se těm argumentům, často nesmyslným, často polopravdivým, či dokonce lživým, postavit.
Prosím vás, já už jsem prosila i včera, oprostěte se od toho, že toto je nějaká předvolební kampaň pana Babiše. Prostě není tady, jsme tady my. A já si myslím, že si zasloužíme věcnou debatu. A je zbytečné neustále ho tady vzývat. Ale v současné době si myslím, že opozice s vámi chce vést věcnou debatu. A problém je ten, že tady nemáme ani jednoho ministra... Ale spíš nás mrzí, že tady nejsou ti ministři, se kterými bychom rádi tu debatu vedli.
Tak děkuji moc, paní předsedající.
Nyní s faktickou pan poslanec Výborný, připraví se pan poslanec Exner. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Říkejme ty věci pravdivě, tedy v úplnosti. To se skutečně hlasovalo ještě v té minulé Sněmovně za vaší vlády. Ale je potřeba říci, že ten návrh samotný, lidovci, KDU-ČSL, poprvé předložili jako pozměňovací návrh v roce 2017 ještě za předsedy Pavla Bělobrádka. Potom se tak stalo za mého předsednictví, potom za předsednictví Mariana Jurečky. Myslím, že minimálně čtyřikrát nebo pětkrát jsme to tady předkládali. Vždycky to vláda hnutí ANO a sociální demokracie ve spolupráci s dalšími zamítla. Takhle to bylo. A my jsme za to rádi. Ano, vy máte pravdu v tom, že to není věc, kterou by prosadila tato vláda. Takže to je jedna věc. Já bych chtěl velmi poprosit, abychom trochu zracionalizovali to jednání Sněmovny. Pokud budeme u každého vystoupení v rámci faktických poznámek reagovat na to, co tady už opakovaně bylo vysvětleno, například to, proč včera předsedající postupoval tak, jak postupoval, tak se opravdu nedobereme nějakého rozumného konce dnešního jednání. Pojďme zkusit nereagovat opakovaně těmi samými argumenty na ty věci, které jsou tady přednášeny, a posuneme se k nějakému konci.
Jestli s tím nemají kolegové problém ano, prosím, pokračujte.
Tak abychom skutečně dneska mohli hlasovat o vyslovení nedůvěry vládě České republiky, jak zní název této schůze, tak prosím, abychom si teď odhlasovali procedurálně, že budeme jednat po 19. a hlasovat po 19., 21., případně i 24. hodině. Ač pevně doufám, že se k tomu hlasování dostaneme dříve, než bude půlnoc.
Děkuji, pane poslanče. Hlasování číslo 4, přihlášeno 172 poslanců a poslankyň, pro 132, proti žádný. Návrh byl přijat. Omlouvám se, pane poslanče. Kolegové, kolegyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím o klid! Pokud máte nějaké rozhovory, přesuňte je prosím do předsálí. A nyní vystoupí s faktickou jako zatím poslední přihlášená k faktické paní poslankyně Pastuchová. Prosím, máte slovo.
Tak já se tím budu řídit. A další věc, k tomu vašemu výchovnému. Já jsem pouze upozornila pana kolegu, který tu v minulém volebním období nebyl, že výchovné, jak sdělil, neschválila tato vláda. Neschválila tato vláda, schválila to vláda naše a navrhla to paní ministryně Maláčová.
Děkuji, to byla zatím poslední faktická poznámka. Nyní vystoupí v rozpravě řádně přihlášený pan poslanec Flek. Připraví se pan poslanec Hájek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. Vážená paní předsedající, vážení kolegové, pane ministře, já nebudu zdržovat. Já jsem se tady vyjadřoval několikrát k faktickým poznámkám. Já jenom krátce řeknu, že svým hlasováním podpořím vládu, a je to z toho důvodu, že si myslím, že skládat účty by měla až za čtyři roky, až bude prokazatelné cokoliv. Za mě si myslím, že hodnotit vládu za problémy, které nevytvořila, je pro mě nepřípustné. Takže svým hlasováním podpořím vládu České republiky, vládu Petra Fialy.
Nyní je přihlášen pan poslanec Jiří Hájek, toho tu nevidím, a dalším přihlášeným je pan poslanec Exner, připraví se paní poslankyně Šafránková.
Taková je realita pomoci této vlády obyčejným lidem. Tak ono to bylo zase přes kopírák, který asi použil a vyrobil někdo na Úřadu vlády nebo v sekretariátu ODS. Ne, ne a tisíckrát ne, pane ministře Martine Kupko. Potom v úterý 10. ledna odpoledne jsme o ně slušně žádali tady při návrzích na úpravu programu. Hlasování o programu schůze - nula, nic, ani jeden. A my jsme museli reagovat a náš klub se rozhodl tímto podáním žádosti na podpisy o svolání této schůze. Takže to byla první lež Martina Kupky, která tady na tento mikrofon zazněla. A nebyla jediná. - No, pane ministře, nepřineslo ji české předsednictví. A je to v dobrém slova smyslu lobbing jako každý jiný, museli jsme přesvědčovat zástupce ostatních zemí, Poláky, Maďary, Němce, aby nám na to kývli. To, co české předsednictví loni na podzim v prosinci odsouhlasilo na Evropské radě, byl formální krok, který byl připraven rok dopředu. To znamená, není pravdou, že to přineslo české předsednictví, to je ad jedna. A ad dva si prosím nebo dovolím doplnit, je to návrh, který teprve půjde do Evropského parlamentu, a v Evropském parlamentu stejně jako v tom českém ještě může být podroben velkému množství změn a jiných takzvaných pozměňovacích návrhů, takže ta věc ještě navíc není dopracovaná. No a třetí lež: obnovitelné zdroje, poplatky za obnovitelné zdroje. Jaká je realita, přátelé? Ten příslušný pozměňovací návrh do energetického zákona byl z mé dílny. A co se stalo za nové vlády naší pětikoalice? Opět se ptám, jaká je realita?